A v zahraničí, kde evidence již funguje, existují jednodušší zařízení, vypadající právě jako kalkulačka. A věřím, že to zvládnou všichni - doktoři, zdravotní sestry, prodejci na trzích, obsluha v kavárně. Pan poslanec Skalický se minule snažil rozklíčovat, jak jsme došli k očekávanému daňovému výnosu, s tím, že vycházel z částek odhadu šedé ekonomiky. Navíc jedno je částka daně a druhé přinejlepším je částka základu daně. Já jsem zde měl 8. ledna druhý exkurs do teorie šedé ekonomiky a zmiňoval jsem jednoznačně chybné závěry na základě zprávy NKÚ. Pokud by pan poslanec měl zájem, mohu zajistit detailní představení celé analýzy mými kolegy z odborného aparátu Ministerstva financí. To je údaj Českého statistického úřadu. Rozdíl bude pouze v tom, ve které fázi jim evidenční povinnost vznikne. Na závěr si pojďme ukázat v praxi smysl elektronické evidence tržeb, který je zde neustále demagogicky zpochybňován. Ukažme si to na příkladu dvou podnikatelů. Oba pánové mají malé obchody se spotřební ekonomikou v centru menšího města a dejme tomu, že v obou obchodech nabízejí zcela shodnou varnou konvici, solidní výrobek, který využije každá rodina. Pan X nabízí konvici k prodeji za 1210 Kč, z čehož 1000 Kč jde do jeho příjmů a 210 Kč odvede do rozpočtu státu, obcí a krajů v podobě DPH. Tržbu z prodeje konvice nikam neuvede. Odvod daní pana Y je ve výši nula. Stále prosím mějme na paměti, že obě varné konvice jsou naprosto stejné a že oba pánové jsou sympatičtí obchodníci a lidé k nim zajisté chodí rádi nakupovat. Dejme tomu, že pan Y není hamoun a postačí mu stejně velký zisk. Spočítejme si tedy, za kolik může pan Y varnou konvici zákazníkům nabídnout. A co se tedy stane? Uběhne měsíc, dva, rok, a pan X zavírá svůj obchod a odchází se registrovat na úřad práce. Večer vysvětluje své manželce a dětem, že selhal, že je neúspěšný. Počet podnikatelů ve městě poklesl, počet podnikavců zůstal stejný. Pan X není žádná fikce. Je to skutečný podnikatel, který pouze neměl šanci bojovat proti nekalé konkurenci. Představte si skutečné podnikatele.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, Poslanecká sněmovna se 29. ledna usnesla, že o návrhu projednávaných zákonů bude hlasovat dnes v 11 hodin. Reakcí pravicové opozice na toto rozhodnutí Sněmovny byly výroky, že náš postup je nestoudný, nezákonný, neslučitelný s demokracií, že chceme umlčet opozici, že znásilňujeme jednací řád, že porušujeme Ústavu, že opovrhujeme vládou práva, a další silná slova, která i mě přiměla k tomu, abych se k procesu přijímání tohoto zákona vyjádřil. Sociální demokracie nikdy nezpochybňovala parlamentní obstrukce jako legitimní nástroj opozice, kterým může široké veřejnosti jasně a důrazně sdělit, že s konkrétním přijímaným zákonem nesouhlasí. Úspěšná obstrukce může podle mého soudu být pouze obstrukce těsně před koncem funkčního období Sněmovny, kdy se určitý zákon prostě nestihne schválit.
Já to zkusím vměstnat do těch dvou minut, protože ty věci jsou příliš vážné, ta debata. Ona nemá vyšetřovat kriminalitu. Ona má chránit jako Vojenská policie naše jednotky a dělat činnosti s tím spjaté. Tímto návrhem jí přidáváme ještě funkci kriminálky. To znamená, my budeme mít vojenskou kriminálku vedle normální kriminálky, když to zjednoduším. Zažili jsem tady tuhle situaci, vyvolalo to velký zmatek. To znamená, oslabení původních vojenských komponent, které ta policie plní, založení vojenské kriminálky a nejasná definice kompetencí z hlediska toho, co budou a nebudou vyšetřovat.
Děkuji, panu poslanci Gabalovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
No nic, já budu reagovat na pana poslance Gabala. Ano, vzpomeňte, co on teď řekl - policie, Vojenská policie chce mít svoji kriminálku. Ale co tam je vedle kriminálky? No, útvary zvláštních činností. Budeme mít tady další policii a další takovéhle útvary. A až bude chtít dělat sledování, tak samozřejmě si to bude chtít zajistit sama, svými prostředky, svými silami, ne se obracet na Policii České republiky. Takže budou vznikat specializované útvary, jako je ÚZČ, ÚSČ.
Děkuji, panu kolegovi Ondráčkovi. To byla poslední faktická poznámka v obecné rozpravě. Paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Po obecné paní zpravodajka? Děkuji panu poslanci Ondráčkovi.
Já se taky přihlásím ke svým třem pozměňovacím návrhům. To jsou ty obecně prospěšné práce.
Kdo dál do podrobné rozpravy?
Děkuji za slovo.
Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu skončit. Není tomu tak. Paní zpravodajka také ne. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.
K tomu poslednímu usnesení, to znamená návrhu na vrácení k přepracování, jsem dostal stanovisko legislativy, že nelze tímto způsobem postupovat, že lze navrhovat vrácení k přepracování pouze v prvém čtení. Tak já nyní za sebe, abych byl nějaký ekvivalent, protože v této podobě většina poslanců, kteří hlasovali pro to usnesení, tak nesdílí názor, že tato novela je správně připravená, tak navrhuji zamítnout ve třetím čtení. To ještě tedy navrhuji, abych vyhověl té námitce, ale není to jménem hospodářského výboru, ale můj návrh.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí paní poslankyně Válková.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jsem ráda, že můžu na tomto místě ještě jednou se vyjádřit k návrhu novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Tenkrát vyvolala, jak může můj nástupce, pan ministr spravedlnosti Pelikán, potvrdit, dost velký poprask potud, že se vlastně ten negativní výčet obrátil v pozitivní v tom smyslu, že právnická osoba odpovídá za veškeré trestné činy, kterých se může dopustit fyzická osoba, s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny. Ty samozřejmě právnická osoba vykonávat nikdy nemůže, ale tím, že je zrušena, tak je to v podstatě pro ni také takový trest smrti.
Děkuji. Co se týká vlastního zákona, tak je mně líto, ale jak relevantní je tady cokoliv, chvála na tyto zákony a další normy, které vy tady prosazujete, od paní profesorky práva, která tady předtím hlasovala kolem elektronické evidence tržeb tak, jak hlasovala, při zjevném porušení zákona, kterým je i jednací řád, takže to za prvé. Za druhé, skutečně já vás chci potom ve třetím čtení vážně vyzvat, abyste se začali zamýšlet nad tím, jakou politiku děláte, protože vy tady skutečně vytváříte pro podnikatelskou sféru peklo.
Vzpomeňte si na pohádku, kterou znáte z vašeho mládí a kterou si připomínáme každý rok před Vánocemi - Byl jednou jeden král. Pan král chtěl dokázat své dceři, že všechno umí a že je chytřejší než ona, a začal vařit to neslané jídlo, tu omeletu v kuchyni, nebo lívanec, pardon. A v závěru, když se mu to absolutně nedařilo a byl celý zapatlaný od toho těsta, tak vyslovil jednu základní myšlenku: Už vím, že odbornou práci mají dělat odborníci. Hluboká myšlenka pana Wericha z 50. nebo 60. let, kdy ta pohádka vznikla. Bohužel my se nedokážeme této myšlenky držet, protože důvodová zpráva říká, že se tak děje ve vojenských objektech, že vojáci mají větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva obrany. Kdo má lepší povědomost o struktuře, vnitřních předpisech, zvyklostech a postupech uvnitř Ministerstva spravedlnosti, třeba ve věznicích? Nemá, ta tam nepracuje. Ale mají to pověřené orgány Vězeňské služby, které jsou policejním orgánem a mohou konat prověřování. Prověřování! Kolegyně, kolegové, nikoli vyšetřování. Pokud jste toho názoru, tak samozřejmě takovou věc schvalte. Zvýší to efektivitu? Ekonomičnost trestního řízení? Říkám hrát, protože být vyšetřovatelem je řemeslo, tak jak jsem řekl. Ale mít kvalitního lékaře je k nezaplacení. Oni totiž i dnes mohou konat vyšetřování. A to nemá nikdo jiný z policejních orgánů, to má pouze armáda, a to u trestných činů vojáků spáchaných při plnění úkolu v zahraničí. Teď jak to říci...? Jestli chceme, aby naše Policie České republiky byla odborná, a já si to přeji a vždycky si to budu přát a budu pro to dělat všechno, tak ať vyšetřuje i trestnou činnost vojáků.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dále se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Schwarz, po něm paní poslankyně Válková.
Ale nemohu si odpustit, prostřednictvím pana místopředsedy - kolegovi Ondráčkovi já rozumím. Byl 17 let vyšetřovatel. Tomu rozumím. Ale já bych to takhle asi nedával do jednoho pytle. Víte co, i lékař může být dobrý vyšetřovatel, i voják může být dobrý vyšetřovatel. Já měl to štěstí. On to štěstí neměl, kolega Ondráček. Ale já to štěstí měl. On byl na elitním útvaru a vím, co ti policisté dokázali vyšetřit. Takže prosím vás, není to tak. Vojenská policie - přebíral jsem, sloužil jsem v Žatci, přebíral jsem jejich spisy, snažili se ti kluci. Navíc nad nimi stojí státní zástupce. Všichni to víte, aspoň ti trošku znalí. Tak si myslím, že ten státní zástupce, pokud je v pořádku a chce něco vyšetřit, tak že on jim pomůže. Takže takhle bych to viděl já. A teď ke svým pozměňovacím návrhům, v rychlosti, abych nezdržoval. Dal jsem v rámci tohoto sněmovního tisku dva. Jeden se týká, že bych rád vrátil obecně prospěšné práce, to je trest obecně prospěšných prací udělený soudem, kde byl dříve 400 hodin, potom byl 300, já to chci vrátit zpět na 400 hodin. To je jeden pozměňovací návrh. Všechno staré nebylo špatné. Vysvětlím proč. A když si to bude moct splnit až dva roky, tak to bude odkládat a nic neudělá. Tak to je důvod.
Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Já tvrdím, že vyšetřovatel, a policejní vyšetřovatel, je řemeslo jako každé jiné a má ho dělat odborník. On je šikovný, on zvládne všechno, možná všude může být odborníkem. Já apeluji na to, že práci odborníka má dělat odborník. Měli jsme tam několik farářů, několik umělců, několik učitelů a nikoho jiného. Jestli chcete změnu k tomu, co tady navrhujete, tak ji dělejte. Ale policie půjde do kopru.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Helena Válková.
Ve Španělské je to dům, který skutečně je velmi krásný. Jsme rádi, že nám jej České dráhy před lety prodaly a že tam můžeme provozovat předškolní zařízení. Já se omlouvám, příště dokončím své vystoupení.
Přerušuji projednávání tohoto bodu. Než přeruším schůzi do zítřejšího rána, přečtu ještě omluvenky. Od 19.45 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler a od 19. hodiny do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal. Já vám děkuji, vážené poslankyně a poslanci. Přerušuji jednání této schůze do zítřka do 9 hodin ráno.
A samozřejmě potom splní další podmínky, spolupracují na objasnění toho korupčního deliktu. Takže to je první změna. Jde o zvlášť závažný zločin s trestní sazbou minimálně ve výši pěti let. Byla by to v tomto ohledu nepřiměřená disproporční přísnost. Legislativně technická změna.
Nyní se ptám pana předsedy Kalouska, jestli chce vystoupit teď s přednostním právem ještě před panem zpravodajem Laudátem, nebo až v obecné rozpravě. Tak prosím pana zpravodaje Laudáta, aby nás informoval o projednání návrhu v rozpočtovém výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy.
Budu velmi stručný, protože se potom ještě přihlásím k vystoupení, protože jsem se choval jinak, než si potom výbor odhlasoval. Takže zpravodajská zpráva k tomuto vládnímu návrhu zákona.
Tak. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu také stručný. Jistě se mnou budete souhlasit, že při souhlasu či nesouhlasu s jakoukoliv rekodifikací hraje svoji roli nejenom věcná materie předloženého zákona, ale i důvěryhodnost jejího předkladatele. A mně přijde fér říct za přítomnosti pana ministra názor TOP 09, že pan ministr svoji důvěryhodnost a důvěru zcela ztratil. Že ji ztratil svým krokem, kdy propustil pana Fajáda, nebo spíš nevydal pana Fajáda našim spojencům, a zejména svým vystoupením na tiskové konferenci. Kdyby pan ministr na té tiskové konferenci alespoň řekl "rozhodl jsem se nevydat pana Fajáda na základě zákonů České republiky", tak bych to snad možná i skousl. Ale pan ministr, a já odkazuji na ten záznam, pan ministr řekl: "Zvážil jsem ten skutek a po tom zvážení jsem rozhodl nevydat pana Fajáda." Pan Fajád nebyl Nejvyšším soudem Spojených států obžalován z ničeho menšího než z terorismu. Z pokusu o prodej nelegálních zbraní teroristickým organizacím, z jednoznačného kontaktu na Hizballáh. Klasický terorista.
Jenom k sprostotě, nadávkám a trucům! A vzpomeňte si, když jste vládli čtyři roky, jaké to bylo. To jsme byli takhle malinký. Paní Němcová tady vládla z toho piedestalu a zacházela s námi jak s parvenu. Tak to bylo!! Jen nadávat umíte.
Já děkuji panu poslanci Jandákovi.
Děkuji. Já bych si vaším prostřednictvím dovolila reagovat na vystoupení kolegy Jandáka, který, bohužel, opustil tento sál, asi si šel po svém výkonu dát cigaretu, což mu nevyčítám. Ale nevím, jestli se pan kolega Jandák probudil z nějakého snu a o čem hlasoval. Vážení kolegové, my jsme tady o ničem nehlasovali. Vy jste nám to vetovali. Tak to nebyl možná... A řeklo se tady, že se o tom hlasovat vůbec nebude, protože to bylo veto. Tak v jakém snu hlasoval kolega Jandák?
Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Gabal. Omlouvám se, pane poslanče, nejprve tady mám písemně přihlášeného pana předsedu Stanjuru. On už si to ale rozmyslel, takže vás pouští. Děkuji panu poslanci Gabalovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Ale proč ne. Já se chci zdůrazně ohradit, ale opravdu důrazně, proti hodnocení toho, jak vedla Poslaneckou sněmovnu má kolegyně paní poslankyně Němcová. Protože jestli vám připadá normální, co říká vrchní velitel ozbrojených sil, co říká ministr obrany, mně to normální nepřipadá. Vám to možná připadá komické. Jaké vyvodí politické důsledky. My nejsme ti, kteří by běhali a podávali trestní oznámení. My mluvíme o politické odpovědnosti.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová, po ní pan poslanec Laudát. Omlouvám se, že jsem ho přehlédl, on je takový nenápadný.
Děkuji. Nic takového se nestalo. My jsme nepotřebovali, aby se na nás někdo obracel. My to bereme jako automaticky na rozdíl od skandálního výroku ministra obrany Stropnického za ANO, kterého na to konto Občanská demokratická strana vyzývá k rezignaci, a naše výzva panu premiéru Sobotkovi stále trvá.
Tak, s další faktickou poznámkou pan předseda Laudát. Tak, děkuji. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se jako první hlásí pan poslanec Marek Benda.
Mně je celkem jedno v tuto chvíli nad návrhem zákona hádka o kompetentnosti nebo nekompetentnosti jejího předkladatele, protože předkladatelem je stejně vláda jako celek.
My tady už dost dlouho mluvíme o nutnosti posílit občanské vzdělávání. V zákoně dosud mají žáci právo oslovovat svými podněty a návrhy ředitele a ten je povinen se tím zabývat. Třetí pozměňovací návrh. Souvisí to tak trochu s tím, o čem jsem mluvila dříve. Ta druhá část, kterou si dovolím navrhnout jako pozměnění vzdělávacích cílů, je, za sebe musím říci, velmi důležitá. Já jsem přesvědčena, že je pravý čas říci, že je správné poznat světové kulturní hodnoty a tradice, jestliže je to na úrovni poznání, máme o tom získat co nejlepší informaci. Ve svém odůvodnění si dovolím upozornit na to, že škola jako veřejná služba je vlastně nejvlivnější a nejuniverzálnější a nejsystematičtější integrující institucí ve společnosti této země.